Její ratifikace nijak neovlivňuje naše rozhodnutí o vstupu do eurozóny a nijak nás k němu dodatečně nezavazuje. Stejný postup zvolilo Chorvatsko, Maďarsko, Polsko nebo Švédsko. Smlouva tedy nebude mít žádné přímé ani nepřímé dopady na státní rozpočet. V současnosti je český fiskální rámec v souladu s ustanoveními smlouvy. Smlouva sice dosud není součástí právního rámce EU, nicméně úzce na něj navazuje a využívá existujících institucionálních struktur EU. Z analýzy obsahu jednotlivých ustanovení přitom vyplývá, že k přenosu pravomoci nedochází. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní ministryně. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Znovu je potřeba říci, že jsme v současné době posledním členským státem EU, který dosud není její smluvní stranou. Odmítáním čehokoliv nedosáhneme myslím ničeho. A toto je nic víc než tady i často, myslím v minulosti, ještě než já jsem třeba měl poslanecký mandát, tak si pamatuji, jak se tady volalo po rozpočtové odpovědnosti, především z pravé sféry politického spektra. A jistěže to bylo volání legitimní a správné. Znovu zopakuji to, co tady ale bylo řečeno. Takže prosím, je to poměrně krystalicky čisté. Země, které mají tu časově neohraničenou budoucnost v euru, jako Švédsko, samozřejmě jsou také součástí.
Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Hrnčíř, připraví se pan poslanec Skopeček. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Příčinou vzniku této smlouvy byly problémy zadlužených zemí eurozóny, jak si jistě všichni vzpomínáme. Pravidla smlouvy jsou po ratifikaci závazná pouze pro země eurozóny, ostatní signatáři je budou muset začít dodržovat až po zavedení společné měny. Navíc fiskální pakt znamená předání kontroly nad národním rozpočtem do rukou bruselských byrokratů. Snaha o vyrovnaný státní rozpočet by měla být prioritou pro každý stát, pro každou vládu. Ovšem pokud Česká republika přistoupí k fiskálnímu paktu, tak ztratí kontrolu nad svým státním rozpočtem. Znovu opakuji, že snaha o vyrovnaný rozpočet je chvályhodná, ale kvůli tomu se nemusíme vzdávat jednoho ze základních atributů svrchovaného státu. Obávám se, že pokud bude předávání národních pravomocí do Bruselu postupovat tímto tempem, bude posledním hrdinským činem této Sněmovny novela Ústavy s ustanovením, že vedoucí úlohu ve státě má Evropská komise, a můžeme se rozpustit.
Děkuji za slovo. Ten fiskální pakt se jmenuje Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Kdyby to bylo jenom o stabilitě a o dobrém hospodaření, tak se nemluví v samotném názvu toho fiskálního paktu, v samotném názvu té smlouvy, o koordinaci a správě hospodářské a měnové unie. Protože se o tom hovoří, protože je to v samotném názvu, tak je zřejmé, že fiskální pakt jde mnohem dále za to, než je odpovědné hospodaření. Na letošní rok jsme si schválili schodek 50 miliard korun, přestože už naše ekonomika zažívá poměrně dlouho slušný ekonomický růst. Ona to posílá jenom na provoz, a ještě k tomu si na to půjčuje peníze budoucích generací.
Prvním návrhem je návrh pana poslance Faltýnka - bod 61, a to jako první dnešní bod. Já vás pro jistotu odhlásím a požádám vás o nové přihlášení. Kdo je proti? Děkuji vám. Tím mohu prohlásit ale návrh kolegy Skopečka za nehlasovatelný, protože návrh byl přijat. No, ale je zařazen na teď, pane předsedo, hlasováním.
Minimálně tedy první část, ne to přerušení, ale ta část na vyřazení hlasovatelná je. Takže návrh na vyřazení bodu z pořadu schůze je legitimní, přestože je zařazen jako první dnes.
Já se nebudu přít procedurálně. Bod zařazen nebyl, tedy nebudeme hlasovat, jestli bude první, druhý nebo třetí, protože nedošlo k zařazení bodu. Každý zvlášť, ano? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Ani tento bod nebyl zařazen. Tento návrh také nebyl přijat. Teď se musíme vypořádat s návrhem pana kolegy Hájka, a pokud bude zařazen, budeme se bavit o tom, jak bude přesně znít. Kolega Hájek upřesní.
To znamená, já jsem navrhoval na pořad této schůze a samozřejmě záleží na organizačním výboru, kdy to zařadí na program této schůze.
Dobře, čili bychom hlasovali jenom o zařazení do schůze s tím, že o jeho pevném zařazení bychom hlasovali v případě, že by byl zařazen. Čili teď je... To znamená, nejdřív jestli zařadíme ten bod a potom v jakém případě, jaký bude jeho obsah. Kolega Michálek nic nenamítal, tak jsem to tak nechal hlasovat. Takže to si myslím, že můžeme takhle udělat. Jestli to je vůle kolegy Michálka, že budeme nejdříve upřesňovat ten název. Dobře, tak pan kolega Michálek upřesní název.
Myslím, že to je otázka, která je trošku na hraně, že tam není explicitně uvedena, když se tedy hlasuje v tom pořadí o tom samotném návrhu, pokud se uplatní per analogiam ta ustanovení o hlasování.
Dobře. Je to hlasování o protinávrhu, to si rozumíme všichni. Čili je to hlasování o návrhu kolegy Hájka ve variantě protinávrh kolegy Michálka. Ne, tak prosím.
Já jsem to skutečně přečetl, ocitoval a zopakuji to ještě jednou.
Ten výrok zní: "Zmaření konání 14. mimořádné schůze" a pak má druhou část, která je hodnoticí, která začíná slovy "způsobeno absencí". Takže si myslím, že bychom měli přistoupit k tomu, že bude to oddělené hlasování teď o tom, že rozhodneme, jestli bude oddělené hlasování.
Třeba mi paní ministryně řekne, že ho vyměnil za kvóty, které nebudou. Jestli to skutečně řekne, jestli řekne, že Česká republika bude mít výjimku z migračních kvót a za to se přihlásíme k fiskálnímu paktu, tak můžeme tu vést debatu, jestli ta cena je odpovídající, jestli to je adekvátní způsob vyjednávání, jestli to byl v uvozovkách dobrý obchod na té evropské úrovni. Jestli je to alespoň částečná cena za to, že na nás Evropská unie nebude uplatňovat Dublin IV, nebo mechanismus přerozdělování azylantů, jak se o něm v Evropské unii uvažuje. Mně se to zdá úplně stejný princip. Protože fiskální pakt, jeho pravidla, jeho nařízení začnou platit v okamžiku, kdy Česká republika vstoupí do eurozóny. Vy hrozně spěcháte na fiskální pakt. Z toho lze logicky odvodit, že strašně spěcháte na euro. Pak vyšlo pár průzkumů. Tak já tomu skutečně nerozumím. Ale ve finále hrozně po tom euru toužíte, takže k němu děláte kroky, které jsou nutné, aby bylo přijato. Jedním z těch kroků je přihlášení se k fiskálnímu paktu. Tak to přiznejte. To je legitimní politický postoj. Někteří zástupci v této Poslanecké sněmovně si přejí vlastní měnu, protože chtějí mít vlastní měnovou politiku. Někteří politici v této Sněmovně si přejí svoji vlastní rozpočtovou politiku, protože mají pocit, že to je domácí úkol. To přece nemůžete myslet vážně. Je to vážná politická smlouva. Je to vážná mezinárodní smlouva. Je to smlouva politická i ekonomická. Ekonomická v tom smyslu, že přenáší další pravomoci členských států eurozóny na Brusel. Ano, avizoval jsem procedurální návrh. Při tak závažné smlouvě, kterou v Bruselu odkýval premiér Andrej Babiš, mám pocit, že by měl být při projednávání přítomen a minimálně by nám měl říct, za co to odkýval, když i Sobotkova i Nečasova vláda se tomuto fiskálnímu paktu dokázaly ubránit.
Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bezprostředně. Svolávám poslance, kteří nejsou přítomni v jednacím sále, aby se dostavili. Dámy a pánové, připomínám, že zazněl procedurální návrh na to, abychom odložili projednávání, přerušili projednávání tohoto bodu a odložili ho do doby, než bude přítomen předseda vlády. Myslím, že je všem jasné, o čem budeme hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro předložený návrh? Na řadě je s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já proto přerušuji projednávání tohoto bodu. Ale protože pan předseda vlády Andrej Babiš je omluven, je zde vylosováno 13 interpelací na něj, tak prosím počítejte s tím, že v souladu s jednacím řádem budou bezprostředně poté pokračovat interpelace na členy vlády. Prosím tedy ty pány poslance, paní poslankyně, kteří byli vylosováni, aby s tím počítali a byli zde včas.
Pan ministr Stropnický se po celá léta zaštiťuje tím, jak vše krásně na Ministerstvu obrany zvládl. Můžete si říci, proč bychom se tímto měli zabývat, když se jedná o jednu zakázku. Ale není tomu tak. Paní ministryně řekla, že jsou závažná pochybení i u dalších zakázek, jako jsou víceúčelové vrtulníky. Ohrožování naší obranyschopnosti je rozhodně hodno pozornosti nás všech v tomto sále. Za druhé, toto interní přetahování v rámci ANO má dopady na zájmy České republiky a její zahraniční politiku a to musí být věcí nás všech. Jak v případě radarů, tak v případě víceúčelových vrtulníků taháme naše spojence a přátele po léta za nos. Vypadáme nejenom neschopně, ale i nevěrohodně.
V sále není dostatečný klid a já bych chtěl poprosit poslance, aby věnovali pozornost návrhům na změnu pořadu. Zároveň vás upozorňuji, že máte už jenom dvě minuty na přečtení návrhu.
Takže to, co předvádí exministr obrany a současná ministryně obrany, je natolik závažné, že to nemůžeme nechat bez projednání v tomto sboru. Proto vás prosím o podporu tohoto mého návrhu, abychom o těchto závažných skutečnostech mohli jednat a abychom měli dostatek informací od vlády.
Děkuji, paní poslankyně.
Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale to, že tady není paní ministryně, mě až tak moc nezajímá. Já si myslím, že je tady skutečně velmi zásadní věc, kterou bychom měli projednat. Tak pokud paní ministryně tady není, nechť tady je pan premiér, případně - příště zase můžeme čekat, že tady nebude bývalý ministr obrany Stropnický. Podala jsem návrh na dnešek a podala jsem návrh na úterý. Věřím, že Sněmovna to cítí stejně jako já, že skutečně tyto záležitosti sem patří, protože není možné, abychom se tvářili, že neexistují.
To byly návrhy na změnu pořadu. Prosím o klid v sále. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 76, bylo přihlášeno 151 poslanců, pro 149, proti nikdo. Kdo je proti? Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Poprosím o klid. Prosím, jestli je zájem o závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodaje. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Tak neotevřu bod.
Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já to neumím nazvat jinak než šlendrián, protože už je to poněkolikáté, co je zařazen bod, není tady ministr a není pověření.
Nyní tedy budeme projednávat zařazený bod Pokud diskutujete něco jiného než státní vyznamenání, prosím zásadně v předsálí. Děkuji.
Děkuji za slovo. Jedná se o Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaili Za hrdinství a medaili Za zásluhy. Děkuji všem kolegům, kteří se tohoto procesu zúčastnili. Nebudu samozřejmě číst podrobně ty jednotlivé medailonky, které vám byly rozeslány během včerejška a jsou vám k dispozici již delší dobu na discích Sněmovny, to můžeme případně potom rozebrat podrobně, jestli bude mít někdo zájem. Samozřejmě je možné předkládat taky návrhy na doplnění, kdyby měl někdo v tuto chvíli ambici. Takže je to návrh na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Za prvé by se propůjčoval Řád bílého lva - ve vojenské skupině V občanské skupině by se tento řád propůjčoval Antonu Gebertovi in memoriam Janu Gajdošovi in memoriam Karlu Schrammelovi in memoriam Za třetí se navrhuje udělení medaile Za hrdinství Štěpánu Gavendovi in memoriam Naděždě Urbáškové v oblasti kultury a výchovy Josefu Suchárovi za zásluhy o územní celek Karlu Sýsovi za zásluhy o literaturu Jaroslavu Faltovi za zásluhy v oblasti sportu Čestmíru Sekaninovi za zásluhy v oblasti sportu Ester Ledecké za zásluhy v oblasti sportu Josefu Klímovi za dlouhodobou a příkladnou investigativní novinářskou práci Petru Čechovi za zásluhy v oblasti sportu Danielu Vávrovi za zásluhy v oblasti hospodářství, umění a kultury Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 1 bude hlasovat pan poslanec Dvořák, s náhradní kartou číslo 4 pan poslanec Gazdík, s náhradní kartou číslo 5 pan poslanec Holomčík. Děkuji za pozornost. Omlouvá se nám na celý den pan poslanec Klaus z pracovních důvodů a omlouvá se nám paní poslankyně Květa Matušovská z osobních důvodů. Připomínám, že na 13 hodin máme pevně zařazený bod 12, což je sněmovní tisk 54, návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon - správní řád. Jako první jsem přihlášený já, takže předávám slovo panu předsedovi.
Prosím, máte slovo.
Takže já mám dva návrhy na změnu pořadu. Následující body se přečíslují. Jedná se o to, že na dnešní schůzi jsou zařazeny návrhy Poslanecké sněmovny na udělení státních vyznamenání. Já bych vás chtěl poprosit, abychom ho projednali dnes, to znamená 25. 5., po případném bloku třetích čtení, abychom to mohli stihnout včas dodat na Hrad. Pan poslanec Špičák se omlouvá do 12 hodin.
Děkuji, pane místopředsedo. Přitom dodnes nebyla podepsána smlouva.
Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Poslední návrh.
Posledním jménem je profesor Zdeněk Zadák.
Zahájil jsem hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Tak dobře. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní předseda klubu Pirátů Michálek.
Takže to hlasování o tom, jestli se má znovu hlasovat, bylo zcela zbytečné.
To je na vůli pana poslance. To není automatismus. A já jsem opravdu neslyšel, jakou vůli on projevuje. To, že sdělí na mikrofon, že mu nefungovalo hlasovací zařízení, přeci není otázka toho, jestli chce, nebo nechce opakovat hlasování. A v tomto ohledu vůli pana poslance potřebuji slyšet napřímo. Prosím, pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.
Tady jsem neměl dojem, že by ta formulace přednesená na mikrofon byla úplně přesná a jasná, takže bych se rád zastal předsedajícího bez ohledu na to, že je to můj stranický šéf, protože tentokrát si myslím, že měl pravdu on.
Je to jasný, čistý text.